Senátní verzi, opakuji. Toto jsme včera jasně řekli, pan premiér u toho byl, vnímal, a mě mrzí, že tady dneska není. Dneska tady řešíme klíčové zákony pro statisíce lidí v této zemi. Kde je premiér? On se jezdí učit nějaké inovátorské postupy do Srbska? Co se tam naučí! Ale co se naučí v Srbsku?
Další přednostní právo, pan předseda Stanjura, poté pan předseda Faltýnek. Takže pan předseda Faltýnek, přednostní právo, prosím.
Děkuju. Tak si potom položme otázku, pane předsedo Jurečko, prostřednictvím pana předsedajícího, když jsme chtěli projednat senátní vratku, proč jste to vy a ODS včera zablokovali? Mohli jsme to mít za sebou, mohli jsme to mít schváleno, ať už sněmovní, nebo senátní verzi, a mohli jsme dneska pokračovat podle programu ve třetích čteních. Proč jste to včera zablokovali a zobstruovali?
Já to nerad dělám, takové věci, je to prostě pravda, takže to nebyla žádná obstrukce. My jsme v úplně absurdní situaci, vláda něco chce ve čtvrtek, nemá podporu, a opozice se dožaduje jednání. Rozumíme tomu, v jaké jsme situaci? Jak to pak asi dopadne zítra? Je mu to úplně jedno, co se děje v České republice a co bude v pátek, v sobotu, v neděli. My se dlouhodobě snažíme pomáhat vládě, přinášíme jedno řešení za druhým a vláda jedno řešení za druhým odmítá. Jak se věnujete tomu, abychom se dohodli? Ale pokud na tom jednání něco padne, tak seriózní strany chtějí ty závěry toho jednání naplnit. Je to ale vaše rozhodnutí! Nejste schopni a ochotni seriózně jednat!
Bod byl přerušen v obecné rozpravě. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro sociální politiku. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě.
Děkuji za slovo.
Hrubým odhadem z průměrné výše dávky poskytované do nájemních bytů by pak náklady na podnájemní formu bydlení mohly dosáhnout cca 850 milionů. To je tedy ta částka, o které jste mluvila, a já věřím, že to je ten nejlevnější způsob, v tuto chvíli nejlevnější a nejrychlejší, jak možnost důstojnějšího bydlení, zpřístupnění důstojnějšího bydlení naplnit, a věřím, že se s tímto mým názorem ztotožníte, kolegové, nejenom vy a podpoříte ten návrh, ale především se s tím ztotožní Ministerstvo financí a tuto částku zajistí. Jak říkám, ve finále bude nižší, protože ušetříme na tom, na čem chceme, to znamená, nebudeme podporovat lichváře v ubytovnách.
Předložený návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Vít Kaňkovský, kterému dávám slovo.
Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážené paní ministryně, milé kolegyně, kolegové. Už jsem to zmiňoval v prvním čtení. Je to i krajově trošku rozdílné a je dobře, abychom jasně definovali, jak se k těmto osobám chovat, aby se některé z nich necítily diskriminované. O tom ale blíže bude mluvit kolegyně Alena Gajdůšková. Byl bych velmi rád, kdybyste podpořili i náš společný pozměňovací návrh, který kolegyně Gajdůšková představí, a v tuto chvíli vám děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.
Děkuji, vážený pane předsedající, za slovo. Když jezdím po dálnici, tak tam čtu v jednom místě na billboardu: nikdy není pozdě pomoci druhým.
Opačný výklad by byl v rozporu s institutem paušálně určených nákladů. Bod 96 původně zavádí povinnost exekutora vydat a zaslat povinnému příkaz k úhradě nákladů exekuce i s výzvou k dobrovolnému plnění. To je však značně neefektivní postup. Jednak se základ pro výpočet odměny exekutora u úročených pohledávek každým dnem navyšuje, tudíž se exekutor v případě úhrady, jejíž přesný den je nejen nejistý, ale i neznámý, nevyhne vymáhání dalšího příkazu, a to určitě nechceme. Bod 97 stanoví to, co dnešní praxe běžně činí, avšak ve vazbě na bod 96 jde vlastně o nadbytečnou úpravu. K bodu 10: zde platí totéž, co jsem řekl v předchozím bodu. Je to neefektivní úprava, která prodražuje celou exekuční agendu. Následně bod 10 - staré exekuce zahájené před nabytím účinnosti zákona budou podléhat nové úpravě povinného zastavování exekucí. Zde však bude možné vypořádat se s historickými exekucemi. Počátek běhu lhůty vyznačením doložky provedení exekuce je důležitý v tom ohledu, že po dobu řízení o návrhu na zastavení exekuce nemůže exekutor provádět exekuci podle vydaných exekučních příkazů. Bylo by tedy nefér vůči oprávněnému, aby povinný těžil z beneficia zastavení exekuce i v době, kdy pohledávka věřitele nebyla vymáhána a povinný z toho důvodu řízení záměrně protahoval. Do běhu lhůty tak bude započítávána právě jen ta doba, po kterou exekutor mohl exekuci skutečně efektivně provádět. Já moc děkuji, omlouvám se, snažil jsem se to co nejvíc zkrátit, a samozřejmě prosím o podporu a následně se k tomu přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.
Děkuji.
Takže, dámy a pánové, pěkný večer. To je přece úplně jasné, že ti se nikdy z toho nedostanou a je potřeba, aby šli do insolvence.
Nikoho dalšího nemám přihlášeného do obecné rozpravy, tudíž obecnou rozpravu končím.
Děkuji.
Já vám děkuji. Ano, pan navrhovatel, prosím, máte slovo.
Já děkuji paní kolegyni Gajdůškové za podrobné představení pozměňovacího návrhu, vám všem děkuji za to, že jsme mohli tento bod projednat. A jenom krátkou poznámku. Samozřejmě, ten pozměňovací návrh je výsledkem určitého kompromisu.
Dalším pevně zařazeným bodem bude bod
Dámy a pánové, už jsme tady tento vládní návrh zákona představovali. Je předkládán mimo plán legislativních prací vlády na rok 2019 a jeho cílem je zvýšení ochrany dětí v právních vztazích a posílení role zákonných zástupců při právním jednání nezletilých. To je asi vše, co jsem k tomu chtěla říct.
Já vám děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu.
Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená paní ministryně, ministře, dovolte mi, abych krátce jako zpravodajka informovala Sněmovnu, že ústavně-právní výbor tento návrh zákona, zákaz dětských dluhů - a já jsem za to velmi ráda, že s dětskými dluhy skoncujeme - projednal 16. ledna 2021, doporučil ho Sněmovně ke schválení a zároveň doporučil Sněmovně ke schválení několik úprav. Já jsem za tuhle úpravu velmi ráda.
Já vám děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené dva poslance, pana poslance Výborného a paní poslankyni Valachovou.
Vážená paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, jenom velmi stručně představím pozměňovací návrh, ke kterému se v podrobné rozpravě potom přihlásím.
Dobrý den, kolegyně, kolegové.
Právě že ta sociální práce nefunguje, bohužel. Běžte se tam zeptat, jak to funguje. Takže se volá na OSPOD, OSPOD shání kontakt na rodinu, kontakt na rodinu není nebo neberou telefon, tak se tam někam jede, ale nikdy z toho nic není.
Já jsem chtěl reagovat na kolegyni Šafránkovou, která říkala, že vystupuji k jinému tisku. Ten princip chápu, ale ptal jsem se na řešení situace rodičů, kteří se snaží dostat své děti do školy, ale ty děti tam nechodí.
Já neříkám, že jsou to všichni. Ale opravdu jenom ta sociální práce není spásná a ve velké míře nefunguje, protože ani ty rodiny nechtějí spolupracovat.
Takhle to řeknu.
Děkuji za slovo.
Vždycky jsem pro to hlasoval. Insolvence, exekuce. A teď vám řeknu, proč jsem nehlasoval. To se na mě nezlobte. Takže tolik vysvětlení, kdo co obstruuje.
Přednostní návrh - paní poslankyně Valachová, poté pan poslanec Jurečka. Již jsme mimo body. Již nemůžeme projednávat zákony. Jenom to avizuji pro všechny.
Takže za poslanecký klub sociální demokracie se ohrazuji.
Nyní pan poslanec Jurečka, jestli jsem to zaznamenal, pak pan poslanec Farský.
Podívejte se na reálný program toho, co máme před sebou, kdy bude Sněmovna jednat, co všechno máme řešit, aby taky zaznělo, kdy to tedy bude.
A rád bych se dobral ukončení schůze.
Ale dokud to nebude realitou, jsou to jen slova. Vzali jste na sebe odpovědnost za milion lidí, kteří jsou v průšvihu. Nechali jste je padnout do vody a necháváte je se topit. Dneska jste hlasovali pro pár exekutorů, pro pár obchodníků s chudobou, kterým jste prodloužili o pár měsíců jejich krásný život z toho, jak drbou chudáky. A to jste dneska udělali. Hodili jste je přes palubu a můžete tady vyprávět, co chcete, ale to je realita, která je na hlasovacích sjetinách. A věřím tomu, co tady zaznělo, a věřím tomu, že když pan premiér to opakovaně vydává za svoji prioritu, jak to bude obrovsky řešit, tak tedy už konečně věřím, že to snad uděláte. A promrhali jsme už roky.
Děkuji. Paní poslankyně Valachová s přednostním právem.
A já věřím, že změna v exekucích, insolvencích opravdu bude dokončena. Nejde o to, jestli teď budeme jednat do 19.10, ale kdy ty změny budou účinné.
Pan poslanec Nacher se tady hlásí. Bohužel, není nadán přednostním právem. Takže pan předseda Michálek.
My všichni tady budeme mluvit i za Patrika Nachera, tak já taky za Patrika Nachera. Zítra to navrhneme. kdyby začínala na začátku jednacího dne a neměli jsme na to pouze pár hodin, kde potom vystoupí lidé s projevy, nestihne se to, pak se to přeruší, jdou všichni domů.
To jsou všechny přihlášky.
My nesmíme nechat zejména rodiny s dětmi spadnout do situace, ze které se již nedokážou dostat. Tak si to představujeme jako sociální demokraté. Já k tomu ještě učiním přece jenom poznámku. Jestli mají být uvedená opatření efektivní, tedy opatření v zákoně musí být doprovázena jinými opatřeními mimo dávkový systém. A to je záležitost samozřejmě Ministerstva práce a sociálních věcí, ale i municipalit, krajů a obcí. Chci zdůraznit, že jsem velmi ráda, že návrh v podobě toho komplexního pozměňovacího návrhu tak, jak jsme se na něm v rámci výboru domluvili, balancuje práva a povinnosti příjemců dávek a obsahuje celou řadu pozitivních opatření.
Já představím dva pozměňovací návrhy, které předkládáme. Já toto pokládám za v podstatě nejlevnější opatření pro rozšíření možnosti důstojného bydlení v tuto chvíli v rámci bytového fondu České republiky, protože tento družstevní bytový fond vlastně tímto způsobem nemůže být využit. Jednalo by se o příspěvek na bydlení. U uvedeného opatření bude přínosem zejména u uživatelů družstevních bytů.
Ale je to podstatné, aby to tady zaznělo, protože vím, že se tady vždycky odvolávalo na prezidenta slovenské exekutorské komory jako na krásný příklad. Něco pomůže dlužníkovi, zastaví, něco dá věřiteli, a to nikoli v podobě finančních prostředků, ale slevě na dani. Mám pocit, že se k tomu přihlásí Marek Výborný, který upřesňuje, kdy vlastně začínají ty tři roky. Zase podle mě to směřuje na to, že to ti lidé uvidí hned. Já je pak možná podrobněji popíšu v podrobné rozpravě. Povinnost exekutorů nahrávat telefonní hovory, aby nedocházelo k určitým nejasnostem, kdo co jak řekl, kdo co koho někam tlačil a podobně. Když tam prostě pobíhají ti lidé... Teď ještě vůbec... To jsme psali ještě před koronavirem. Vyplatí jednoho exekutora, jednoho věřitele, vznikne mu nový věřitel, samozřejmě za horších podmínek. Klasika. Opět se k tomu potom nějakým způsobem přihlásím a detail řeknu ve třetím čtení. To jsou ty pozměňovací návrhy. Takže celou řadu věcí jsem si nechal na třetí čtení. Jo, tak to potom... Já jsem rád. Je to další pokračování těch věcí, kultivace prostředí exekucí a insolvencí. Koneckonců před chvilkou jsme měli dětské dluhy a narovnáváme tím, a to chci podtrhnout, to, co se tady nakumulovalo z minulosti, prosím pěkně. Nikoli co udělala tato nebo předchozí vláda.
Já děkuji a naprosto souhlasím, že třetí čtení je určené k tomu, abychom si podrobně rozebrali jednotlivé pozměňovací návrhy. A nyní prosím paní poslankyni Valachovou, ale já ji nevidím. Tak, paní poslankyně Valachová doběhla, jinak by se jí přihláška posunula na konec řady přihlášených řečníků.
Hlavním cílem bylo umožnit nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku motorové vozidlo pro lidi s poruchami autistického spektra. Již o tom pan kolega Kaňkovský mluvil. V současné době lze tento příspěvek poskytnout pouze, pokud je u osob s autismem současně přítomno těžké mentální postižení. Přitom ale pro řadu lidí s autismem a jejich pečující představuje cesta hromadnou dopravou velkou komplikaci, a to tedy opravdu. Dalším cílem návrhu je umožnit nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku i osobám s demencí. Pan kolega Kaňkovský už na to také upozorňoval. Předpokládá se, že jim stát bude pomáhat s pořízením například plošiny, nájezdových lyží nebo s financováním úpravy koupelny. Je potřeba zase připomenout, že u osob s demencí dochází postupem času k poruchám orientace, chůze a mobility a úprava jejich domácího prostředí je pro ně velmi a velmi důležitá. Každý rok může získat tento příspěvek odhadem až 300 lidí s demencí. Obsahem předkládaného pozměňovacího návrhu jsou také profesní změny. U příspěvku na motorové vozidlo se upravuje postup v případě, kdy předem známe cenu vozidla. U příspěvku na mobilitu se pak zjednodušuje řízení zastavení a obnovení výplaty příspěvku z důvodu hospitalizace. Děti mají s ohledem na celkový a rychlý vývoj velikou možnost adaptace v kombinaci s existujícími a očekávanými pokroky lékařské vědy a je dost dobře možné - a my bychom si to přáli - aby přes některá zřejmá a trvalá zdravotní postižení u těchto dětí se jejich schopnost pohyblivosti či orientace v průběhu dalšího vývoje zlepšovala. Proto je vhodné platnost posudků u dětí stanovit na dobu, kdy lze očekávat zlepšení zdravotního stavu nebo dosažení pokroku v jeho vývoji. U dětí nízkého věku je to také problém přesného stanovení diagnóz. Další úpravou původního návrhu bodu 3 je vypuštění dvou zdravotních stavů, u kterých měl být průkaz přiznávám automaticky trvale. Ale v žádném případě, a to zdůrazňuji, v žádném případě to nevylučuje přiznání trvalého nároku tam, kde to má smysl. Dále mírně upravujeme i povinnost krajské pobočky úřadu práce informovat držitele průkazu před koncem platnosti průkazu. Chceme, aby se to týkalo nejen situací, kdy končí pouze platnost plastové karty a nárok jim trvá, jen se vymění karta a nebude posuzován zdravotní stav, ale i situace, kdy pro další nárok bude muset být posouzen zdravotní stav. Jsem přesvědčena o tom, že schválení pozměňovacího návrhu, který jsme vám vlastně společně představili, přinese významnou pomoc pro osoby se zdravotním postižením i jejich pečující.
Myslím si současně, že naše veřejnost ocení, že se tímto tiskem zabýváme tak důkladně, že to není tak, že by řekli, že něco zdržujeme. Omlouvám se, že jsem byla možná trošku obsáhlejší, ale myslím si, že to stálo za to se tady tomuto tématu, a v tom se naprosto shoduji s Patrikem Nacherem, věnovat důkladněji než tématům jiným.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Dolínek, poté se připraví pan poslanec Novák v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo. Je to jménem klubu Pirátů a STAN.
Jestli neprošel obecný návrh, tak můžeme otestovat návrh jenom na tento bod. Zkontrolujte si všichni, že jste přihlášeni, prosím. Pan poslanec s přednostním právem.
Takže v tuto chvíli jako předseda stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny na nejbližší schůzi jako svůj podnět tento návrh přednesu.
Vypadá to, že jsme dosáhli potřebného kvora, tedy můžeme hlasovat. Budeme hlasovat o tom, že tento bod projednáme i po 19. hodině. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím.
Co doplnit jiného?
Děkuji. Je zde s faktickou poznámkou pan poslanec Navrkal, poté pan poslanec Nacher, vidím paní poslankyni Valachovou.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 82. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 79. schůzi. Pozvánka vám byla rozeslána v úterý 2. února tohoto roku elektronickou poštou. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Kateřinu Valachovou a pana poslance Jiřího Valentu. Konstatuji, že jsme ověřovateli 82. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Kateřinu Valachovou a pana poslance Jiřího Valentu. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 82. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Před hlasováním o programu mě požádal o slovo pan poslanec Farský a pak pan poslanec Výborný.
Ten zákon je z listopadu a ještě neprošel prvním čtením. Ale žijeme v mimořádné době, tak snad i toto nebude na překážku. Považuji tyto zákony za jedny z nejdůležitějších, které v tuto chvíli ve Sněmovně máme.